Tak jestli to stačí poslancům, jestli vědí, o čem hlasujeme. Není, takže budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Já bych chtěla všechny kolegyně a kolegy požádat, aby shovívavě přijali následující fakt.
Pak už bychom se dostali, kdy bychom měli hlasovat usnesení vlastně o zákonu jako celku. A pak tady mám ještě jednu. A pak tady máme ještě doprovodné usnesení pod číslem 6557 pana poslance Juránka. Takže se omlouvám, že jsem možná byl trochu delší, ale chtěl jsem vám to říct.
To byl návrh procedury. Má někdo alternativní návrh nebo změnu návrhu? Není tomu tak. Děkuji vám. Z přítomných 98 pro 98, proti nikdo. Procedura byla jednomyslně schválena. Můžeme tedy začít jednotlivá hlasování. První návrh. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Další návrh?
Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Poté bychom pokračovali pevně zařazenými body ve zkráceném jednání. Pokud nemá nikdo námitek, projednávali bychom body ve zkráceném jednání tak, že bychom nejprve projednali všechny ve druhém čtení a následně ve třetím čtení, tak jak jsme již několikrát učinili. Následně bychom pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze. A prosím vás, abyste se hlásili, jestli máte... Já ještě přečtu omluvy členů vlády.
Dobré ráno, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, vážení kolegové. Čili před tím bodem jsou dvě třetí čtení pana ministra Hamáčka, čili za ten bod 21. Děkuji.
Prosím.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, pane předsedající. Zákon zde máme od loňského dubna. A mimo jiné zákon předpokládá i zvýšení přínosu do státního rozpočtu.
Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Dovolte i mně, byť to nebývá mým zvykem, abych vás požádala o zařazení nového bodu. Vím, že máme na starosti důležité zákony v legislativní nouzi, ale myslím si, že i tento bod, o který vás žádám, je důležitý právě v souvislosti s některými zákony, které vlastně mají na starosti zejména kompenzace, které tady schvalujeme. Pro ty, kteří si nepamatujete, týká se to předložení konceptu konsolidace veřejných financí. Termín zařazení vás chci požádat na příští úterý, což je 27. října. Dovolte mi krátké zdůvodnění. Bohužel, musím konstatovat, že do té doby nepřišel žádný materiál, žádné podklady, žádná vize, žádný záměr vlády, jak se s tímto rekordním schodkem vypořádat. Nicméně myslím si, že by bylo férové od vlády, pokud navrhuje schodky v takovýchto rekordních výších, aby nám, kteří o tom rozhodujeme, také řekla nějaký záměr, nějakou vizi, jak se s těmito schodky v následujících letech vypořádat. Jaké záměry má jak na straně příjmové, tak na straně výdajové. Nechci tím tady dále zdržovat, jenom pro představu. Takže ještě jednou vás prosím o podporu tohoto návrhu.
Tak to vás poté požádám o podporu při návrhu procedury.
Děkuji. Ne, to jste se překlikl.
Tak dobrý den. Já děkuji za slovo. Ráda bych se za Trikolóru vyjádřila k tomuto návrhu za ošetřovné. K tomuto návrhu již vystupoval náš předseda v minulosti. My podpoříme nejnižší hranici, která je tady dneska navržena v těch pozměňujících návrzích i v návrhu jako celku, což je 70 % výše z denního vyměřovacího základu za jeden kalendářní den.
Tak já vás znovu požádám o klid.
My nechceme podporovat vytváření další sociální dávky, a už vůbec ne podporovat rodiče, které budeme podporovat v tom, že se o své děti nestarali a dále nestarají. Což obsahuje vládní návrh a tuším, že i jiné pozměňující návrhy. To znamená tedy ne do 13 let věku, protože dítě může mít samozřejmě odklad a tak dále, ale až do páté třídy základní školy, protože by mělo být doma se svými rodiči, kteří se o něj mohou postarat. Takže jak říkám, podpoříme tyto návrhy. Všichni chceme, aby rodiče chodili do práce, aby děti chodily do školy. To je to primární, si myslím, co by nás mělo zajímat a co by do budoucna mělo zůstat tak, jak to vždycky fungovalo, a tak se k tomu staví Trikolóra.
Tak jako tak máte přednostní právo když tak, že jo.
Já si jenom dovolím zareagovat vaším prostřednictvím na paní poslankyni Hyťhovou. Tak prosím, neříkejte tady to, co v tom návrhu není uvedeno.
A je to věc, která devastuje ekonomiku. Ale nyní se tady vede tato debata. Já jsem tak v mládí hodněkrát býval, často jsem hlídal i mladšího bratra.
Tak ještě jedna faktická poznámka, pan poslanec Mikuláš Ferjenčík.
Já jenom bych chtěl stručně zareagovat na kolegu Klause, protože považuji za dost nešťastné vést debatu tím způsobem, že vezme návrh, který nikdo nepřekládá, pak se proti němu zásadně vymezí. To je přece úplně na hlavu. To pak ta debata nemůže nikam vést.
Tak nyní s přednostním právem za klub ČSSD paní poslankyně Kateřina Valachová. A připraví se s přednostním právem pan poslanec Stanjura a paní poslankyně Kovářová.
Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi nejprve technickou poznámku či odpověď na něco, co se objevuje jako otázka. A sice co se týče zátěže okresních správ sociálního zabezpečení v souvislosti s minimem 400 korun. Bude to nepatrně zvýšená zátěž, protože tam, kde nebude denní výše dosahovat stanovené hranice, bude třeba nastavit výši dávky ručně. Co se týče zaměstnavatelů, jejich zátěže, informaci o výši úvazku mají standardně v systému, o žádnou nadbytečnou zátěž nejde. Poslanecký klub sociální demokracie a poslanecký klub hnutí ANO jednal před začátkem odpoledního zasedání o aktuální situaci a o tom, jak se postavíme k jednotlivým pozměňovacím návrhům, protože tedy dochází k dalšímu omezování společenského a ekonomického života. Proto si dovoluji oznámit za sociální demokracii a hnutí ANO, že podpoříme pozměňovací návrh ve výši 70 % ošetřovné a zároveň pozměňovací návrh, který také zaměstnancům garantuje minimální částku 400 korun tak, jak dříve jsme podpořili živnostníky. Aby tedy to bylo co nejpřesnější, tak také řeknu ty sněmovní tisky. A podotýkám, je to reakce, kterou jsme už avizovali jak na tiskových konferencích, tak na vládě, kde se už s tím původním návrhem 70 % ucházelo o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí. A už tehdy vláda i následně my oba dva poslanecké kluby jsme avizovaly, že budeme reagovat na vývoj situace.
Tak nyní požádám o vystoupení předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru.
Já vám děkuji za návrh procedury. Zeptám se, jestli je nějaká námitka k proceduře. Každopádně ji necháme odsouhlasit. Návrh byl přijat. Já vás poprosím, pane zpravodaji, abyste nás provedl hlasováním.
Další návrh je zase z oblasti rozpočtového výboru. Rozpočtový výbor souhlasí.
Hlasování pořadové číslo 40, přihlášeno 96 poslanců, pro 82, proti nebyl nikdo. Tak ukončuji hlasování, vynulovávám hlasování a budeme hlasovat znovu.
Rozpočtový výbor zaujal nedoporučující stanovisko.
Návrh byl zamítnut.
Včera jsme zaujali nedoporučující stanovisko.
Další návrh prosím.
Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.
Děkuji vám. S přednostním právem se hlásí pan předseda Vít Rakušan.
My jsme podpořili tento návrh zákona, protože samozřejmě chápeme, že v té složité době jsou kompenzace pro podnikající osoby tím, co od nás veřejnost očekává, co podnikatelé potřebují, a nedovolili bychom si je pro nějaké partikulární zájmy v této době na jejich očekáváních omezovat a krátit. Na druhou stranu mi dovolte říci, že zcela zbytečně proti sobě stavíme dvě entity v naší společnosti, stavíme proti sobě podnikatelskou veřejnost proti městům, obcím a krajům v České republice. Je to zbytečné. Mohli jsme dnes dosáhnout toho, že bychom přiznali i finanční plnění pro města, obce a kraje v České republice. A já tady pouze paní ministryni říkám, že se pokusíme toto napravit prací našich senátorů. Je to zbytečné a nezodpovědné.
Tak budeme pokračovat bodem Paní vicepremiérka je na svém místě u stolku zpravodajů. Nemám do ní žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Není tomu tak. V tom případě požádám paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování. Máte slovo.
Kolegyně, kolegové, toto hlasování bude velmi jednoduché, protože jsme obdrželi jeden pozměňovací návrh od pana kolegy Hrnčíře pod číslem 6468 a týká se zrušení zákona o EET, a to je v podstatě jediný pozměňovací návrh. Takže ten prohlasujeme a pak už můžeme hlasovat o návrhu jako celku.
Tak proceduru nemusíme schvalovat, protože to je jedno jediné hlasování. Můžeme tedy rovnou přistoupit k hlasování o návrhu. Já ale přesto zagonguji, protože přece jen jsme přešli z jednoho bodu do druhého, chvilku posečkám, znovu vás odhlásím, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.
Ano.
Stanovisko, paní ministryně? Děkuji vám. Můžeme tedy, protože to byl jediný návrh, který padl v rozpravě, hlasovat o návrhu zákona jako celku. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni, paní zpravodajce. Dalším bodem našeho jednání bude Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova, paní vicepremiérko? Není tomu tak. Paní zpravodajko? Není tomu tak.
Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, byly podány celkem čtyři pozměňovací návrhy, takže já bych navrhovala, abychom je hlasovali postupně.
Má někdo výhradu? Hlasování číslo 105, 97 přítomných, 96 pro, proti nikdo. Procedura byla schválena. První návrh?
Jenom bych chtěla říci, že ani jeden z předložených návrhů nebyl projednán na rozpočtovém výboru, takže nebudeme říkat stanoviska rozpočtového výboru.
Paní ministryně, stanovisko? Hlasování číslo 106, 97 přítomných, 35 pro, 26 proti. Druhý návrh? Hlasování číslo 107, 97 přítomných, 15 pro, 19 proti. Návrh byl zamítnut. Děkuji. No, přece vítězem musí být právě ten příští ekonomický výkon České republiky. A třetí princip byl ten, že když to ten stát doplácí, tak se mu to v příštím období musí vyplatit, tzn. tam bude určitý výkon, který bude. Jednali jsme o tom s odboráři, jednali jsme o tom se zaměstnaneckými svazy a docházíme ke stejnému názoru. Náš zákon musí být také upraven na naše podmínky. Já bych nechtěl nějakým způsobem zdržovat tu debatu, ale považoval jsem za potřebné znovu se k tomu vrátit. Bez toho prostě nemůžeme dál fungovat. Je to naše odpovědnost, jak bude ten zákon vypadat. Je to opravdu na nás.
Děkuji. Hlásí se, prosím, ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím, máte slovo. Přeje si pan ministr vystoupit? Ne, nepřeje si se závěrečným slovem. Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve garanční výbor. Návrh organizačního výboru je, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že jsme předložený návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl projednání v žádném dalším výboru. Viděl jsem přihlášku pana poslance Ferjenčíka, ale už zřejmě ten návrh, který chtěl přednést, zazněl. Hlásí se ještě někdo prosím s návrhem na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ne. Přikázání hospodářskému výboru, přikázání rozpočtovému výboru. Budeme o nich postupně hlasovat. Nejprve rozhodneme o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru. Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl schválen. Poté vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Lucie Šafránková, která je pověřena přednést stanovisko klubu SPD, a potom přihlášené kolegyně a kolegové v pořadí, jak je vidíte na tabuli.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já naprosto akceptuji a nekritizuji, že zákon předkládá pan ministr Petříček, paní ministryně je v karanténě, někdo to jménem vlády předložit musí. Co akceptovat nemůžu, proč nám to sem předkládáte v takové podobě, s příslušným veřejným komentářem pana předsedy vlády. Pan předseda vlády se včera vyjádřil do sdělovacích prostředků, že tento návrh se nám tedy nepovedl. Ale já si pamatuji, za těch 22 let, co jsem v Poslanecké sněmovně, si opravdu pamatuji leccos. Pamatuji si lecjaké absurdní situace. Ale opravdu si nepamatuji, že by vláda přišla s návrhem do Poslanecké sněmovny, žádala o jeho podporu, a současně předseda vlády, který za tu vládu mluví, říká: To se nám to tedy nepovedlo. Na to je jednoduchá odpověď. Tak si to vezměte zpátky, rychle to předělejte, abyste byli přesvědčení, že se vám to povedlo, a pak o tom povedeme seriózní diskuzi. Proč máme diskutovat o předloze, o která vláda sama říká, že se jí to nepovedlo? Pak to tady budeme během těch dvaceti dnů bastlit lidovou tvořivostí v jednotlivých výborech ve druhém čtení, pak to nějak dopadne. A pan předseda Vondráček to pošle do Senátu, pravděpodobně s přípisem: My vám, vážený Senáte, posíláme návrh zákona, který jsme schválili v Poslanecké sněmovně, ale nějak se nám to nepovedlo. Kdybyste nám to laskavě v tom Senátu opravili. No, tohle nám ta vláda říká! Prosím, vážená vládo, vezměte si to zpátky. Předělejte to velmi rychle. Ale já osobně nejsem ochoten jednat o předloze vládního návrhu, o které předseda vlády říká: Ta se nám tedy fakt nepovedla. To se nám tedy fakt nepovedla celá vláda.
Ano, děkuji. Návrh jsem zaznamenal a budeme o něm hlasovat po ukončení obecné rozpravy.
Vážené kolegyně a kolegové, poslanci hnutí SPD od počátku výskytu šíření nákazy koronaviru vždy podporovali všechny smysluplné návrhy a opatření, které směřovaly k podpoře občanů, zaměstnanců i živnostníků, zejména těch poškozených dopady opatření nouzového stavu nejvíce. Mimořádná doba, kterou prožíváme, si žádá i mimořádná a ne zcela standardní řešení. Dopady omezujících opatření v souvislosti s šířením koronavirové nákazy v mnoha odvětvích, teď už zjevně dlouhodobého charakteru, totiž přímo ohrožují samotnou existenci mnoha podniků a zaměstnavatelů, zejména v některých odvětvích a zejména těch malých a středních.